Pěstoun přece není zaměstnání. To je státní podpora na to, aby se člověk staral o cizí dítě, ale není to zaměstnání v drtivé většině případů. Takže tolik k pěstounům. To je taky velká skupina lidí, co mají dohody a živnostenský list a dneska nedostávají nic jenom proto, že si drze dovolili pracovat legálně.
Prosím máte slovo.
Zopakuji pouze to, že podporujeme tyto kompenzační bonusy, akorát nechceme, aby tím byly trestány rozpočty obcí a krajů, protože ty by pak následně musely snižovat například investiční akce, kterými mohou podpořit místní firmy. Proto navrhujeme, aby kompenzační bonus byl hrazen ze státního rozpočtu.
Nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Otevírám k tomu rozpravu. Kdo je proti? Hlasování číslo 194, přihlášeno 100 poslanců, pro 82, proti nikdo. Zkrácené jednání jsme schválili. Já vám dám slovo, pane ministře, jenom připomínám, že bychom měli ve 13 hodin skončit, pokud se to dá zvládnout.
Návrh byl zamítnut. Tak už jsem si to vyjasnil. Mám v tom zcela jasno a můžeme pokračovat. Nikoho nevidím se hlásit, takže tuto rozpravu končím. Zeptám se na případná závěrečná slova. Poprosím paní zpravodajku, paní poslankyni Janu Pastuchovou, aby nás seznámila s procedurou hlasování.
Děkuji, vážený pane předsedající. Za druhé pozměňovací návrh C paní poslankyně Valachové.
Děkuji. Zahajuji hlasování ke schválení procedury. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Nyní bychom tedy hlasovali společně pozměňovací návrh A i B, protože tento pozměňovací návrh byl přijat ve výboru pro sociální politiku.
Návrh byl přijat. Zahájil jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych využít toho, že jsme teď v ideální hlasovací formě a jsme zde všichni.
Přihlaste se všichni svými hlasovacími kartami. V tuto chvíli budeme projednávat bod Informace vlády o plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 1106 z 28. dubna 2020 o přijatých opatřeních na základě zákona o ochraně veřejného zdraví Prosím, aby se za vládu ujal slova pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Poprosím Poslaneckou sněmovnu, aby se ztišila, aby v sále zůstali pouze poslanci, kteří chtějí projednávat tento bod, a ostatní, aby se odebrali do předsálí a nerušili...
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, dámy a pánové, pojďme ukončit nejistotu a pojďme zrušit povinnou maturitu z matematiky. Víte, já si myslím, že jsem asi poslední z vás, který maturitu skládal. Moje láska byl a stále je dějepis a historie. A byl bych proti ní. A to z několika důvodů. Ten první je nějaká osobní filozofie a vlastní pohled na svět. To znamená, mít možnost žít život podle svého a brát se za své vlastní štěstí a činit vlastní rozhodnutí, za které nesu vlastní odpovědnost. Jistě, dá se namítnout, že takovýto pohled by mohl zrelativizovat význam jakéhokoliv maturitního předmětu. Jako kdyby snad zkouška v závěru byla tím cílem. Ale zkouška v závěru nemá být cílem vzdělávání. Aby ty čtyři roky byly s matematikou, která ty studenty baví? Protože jakkoli se může zdát, že tu stojíme na odlišných pozicích a zastáváme odlišné názory, tak myslím, že nám všem jde především o to, aby si studenti z té matematiky něco odnesli.
Přeji vám všem dobrý den. To podle mne bylo rozumné. Druhá z těch chyb je samozřejmě kapacita, která je věnovaná matematice. A pak ten argument, že dva roky je málo na tu změnu. Politický důvod je - část z nás tady byla v roce 2016 a hlasovali jsme pro ten zákon a v tom zákoně bylo zdůvodnění, samozřejmě. Na tom se absolutně nic nezměnilo.
A oni jsou do určité míry v závislém postavení, to znamená v postavení, které není zcela úplně adekvátní, rovné, a to jejich postavení upravuje zákoník práce. Když v roce 2006 došlo k dohodě těsně před volbami na novém zákoníku práce číslo 262, tak jsme to považovali za velký úspěch po řadě let, kdy byla jednotlivá práva zaměstnanců, ale na druhé straně třeba i zaměstnavatelů různým způsobem modifikována, oklešťována či upravována, nebyla kompatibilní, nevyhovovala novým, měnícím se společenským vztahům, neodrážela realitu ve společnosti. Dnes tady stojíme před novelou zákoníku práce, která má v sobě takové čertovo kopýtko. Na jedné straně říká, že se jedná čistě o normu transpoziční. Ale problém spočívá v něčem jiném. V součtu to budou ty čtyři týdny. Čili bude vlastně obrán o určité hodiny a při plném úvazku dokonce o víc jak celý jeden den kalendářní dovolené. A to si myslím, že je zásadní problém. Ale na ostatní případy, kdy nebude využíváno sdílené místo, ani nemůže dle charakteru té práce být uplatňováno, to bude velký problém. Já jsem tady o tom hovořil už při prvém čtení. Nechci o tom hovořit teď. Nenačítal jsem ani žádný pozměňovací návrh, protože si myslím, že v této souvislosti ta novela, tak jak je předložena, je špatná. Měla být předložena transpoziční novela, tak jak bylo dohodnuto, s evropským právem a nemělo se jít do samotné podstaty tak zásadních změn výpočtu kalendářní dovolené a zavádění sdíleného pracovního místa, protože i matkám samoživitelkám, matkám pečujícím o malé děti umožňuje už současná právní úprava, aby jim zaměstnavatel vyšel vstříc. Tato novela a preference krátkodobých a jiných forem úvazků tomu nezabrání.
Vrátil bych se k tomu, co jsme tady také diskutovali, a to je to, že tato novela nepostihuje některé problematické oblasti zákoníku práce, a já rovnou říkám, že do toho teď nechci střílet, protože všichni víme, že ta novela mimo jiné vznikla i na bázi křehké domluvy na tripartitě, a já to respektuji. Přesto se k jedné oblasti vrátím, protože ta si myslím, že je už tady ve Sněmovně probírána velmi dlouho a opravdu si zaslouží řešení. My jsme to mnohokrát diskutovali už v minulém volebním období, pak se na začátku tohoto volebního období udělaly některé dílčí změny. Ona ta renta je takové trošku slovo zavádějící, tedy na náhradu za ztrátu na výdělku. Problematika náhrady ztráty na výdělku je velmi komplikovanou oblastí a patří k nejkomplikovanější vůbec, co se týče zákoníku práce. Těch jednání bylo opravdu hodně nejenom tady ve Sněmovně, ale i v rámci regionů. Je to ta nejsilnější skupina, ale potkávali jsme se i s celou řadou dalších profesí, jako jsou bývalí pracovníci z těžkého průmyslu, z chemického průmyslu a z některých dalších profesí.
Jak jsem říkala, je to zrušení náběhu třetí a čtvrté fáze.
Návrh byl zamítnut. Další návrh.
Nyní to bude návrh B1, číslo 5162, paní kolegyně Kovářová.
Návrh byl zamítnut. Další návrh.
Nyní bychom měli hlasovat o zákonu jako celku.
Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si vás dovolím seznámit s návrhem procedury. Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán. A teď to jenom přečtu.
Já jsem chtěl poprosit o jiné seřazení těch mých tří návrhů.
Každý podle svého zaměření bude říkat, že je jeden předmět matematika, nebo druhý předmět cizí jazyk stejně důležitý, tak aby tam byly buď oba, nebo jeden z nich. Jako dlouholetý gymnaziální učitel, byť ne ani matematiky, ani cizího jazyka, ale geografie a historie, také vím, že výuka těchto předmětů samozřejmě během celého studia běží. Takže zde rozhodně souhlasím třeba s panem profesorem Raisem v tom, že výuka matematiky je důležitá, ale dodávám k tomu, že opravdu probíhá. Tady si dovolím spíš pragmatický komentář, protože podle mého názoru ve chvíli, kdy by byla schválena povinná maturita z matematiky, respektive kdyby se nepodařilo její zavedení nějakým způsobem odložit, tak bude velmi obtížné do toho systému jakýmkoliv způsobem zasahovat. A zatím neproběhla. Je to vlastně série argumentů, proti kterým lze samozřejmě vznést nějaké protiargumenty. Ale chci dodat jednu důležitou věc. Nechci své vystoupení v tomto ohledu využívat k tomu, abych komentoval to současné dění. To samo o sobě je velmi správné. A myslím si, že ti středoškoláci mají právo očekávat to, že dnes finálně rozhodneme a že bude prostě zřejmé, co je v následujících letech čeká.
Prostě žádná, takhle se to tady líčí. To, co je nyní součástí školského zákona, to znamená, že naši maturanti mají na konci střední školy osvědčit své znalosti z českého jazyka jako mateřského jazyka, z cizího jazyka a matematiky, je jenom odraz odborného názoru, že na konci středoškolského vzdělávání máme ukázat a má být ověřeno, že máme nějakou úroveň matematické gramotnosti, čtenářské gramotnosti a potom kompetenci se dorozumět v globalizovaném světě. A co dím, dokonce to vyplývá i z dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací soustavy, který jsme, vážené kolegyně a kolegové, obdrželi v srpnu minulého roku.
Dobrý den, děkuji za slovo. K zákoníku práce máme za klub Pirátů jeden pozměňovací návrh, který se týká automatické valorizace minimální mzdy. S tímhle se nesmírně těžko plánuje.
Zatím poslední přihláška.
Děkuji, pane předsedající. Pan kolega Kaňkovský hovořil, že se jedná o nějakých 15 tisíc osob, které dostávají tuto náhradu na ztrátě výdělku. A mezi nimi jsou 4 tisíce bývalých horníků, takže určitě tady zastupující ministr tuhle problematiku také zná, protože je z našeho regionu. A tito horníci, bývalí horníci, samozřejmě řeší řadu problémů. Ale do toho starobního důchodu neodejde, pokud nemá v dnešní době odpracováno 35 let. Ale co my jsme udělali? Takže já už nechci nějak dál zdržovat.
Ale v tuto chvíli to vidím jako přiměřené, ten odklad o ty tři měsíce, a ne dříve než 1. listopadu se úřady práce nebudou moci těch prostředků domáhat.
Neměli jsme čas ho prostudovat - je to samozřejmě krizová situace. Ale ještě to důležitější. Kvůli tomu musíme přijímat zákony?
Nesouhlasím. Do 30. června nesouhlasím. Já mám počítač tady, tam to nebylo, a všem opozičním kolegům jste ho rozdala do ruky, mně jste ho nedala. Já nevím, co tam je. Já nevím, jestli dostanou ošetřovné do 30. všichni, i když budou chodit do školky nebo do školy. Já to nevím. Takže jsem ráda, že nebudeme v legislativní nouzi hlasovat hned, že budeme mít tedy přestávku. Protože já opravdu nevím. Maminka, která dá své dítě do školky, nebude pobírat rodičovskou. To si bude dělat výkaz práce, docházky, a pak to dá k proplacení? Já opravdu nevím, jak jste to myslela s tím, do 30. června ještě k tomu. Takže já opravdu budu ráda - pokud to nestihneme, já požádám o přestávku, protože to budeme muset řešit.
Děkuji. Prosím.
Já budu jenom velmi stručná. My jsme to samozřejmě debatovali v pondělí na vládě, otevřeli jsme to téma, jednak školy. Principiálně jsme byli ve shodě, že prostě buď je dítě ve škole, pak ošetřovné není logicky. Anebo ve škole není a pak ošetřovné je. Já myslím, že tam není co řešit. Nedořešili jsme školky, protože školky nejsou primárně v gesci ministra školství. Dohoda byla, pokyn pana premiéra byl, ať se ty tři rezorty spolu zkomunikují a že se k tomu vrátíme zítra na vládě. To je celé.
Nyní tedy pan poslanec Kasal, poté pan poslanec Bendl s faktickými poznámkami.
Je to samozřejmě problém, protože ve chvíli, kdy - a teď to bude vypadat, že mluvím, k něčemu jinému. Snažíme se rozvolnit zdravotnický systém. V tom zdravotnickém systému pracují sestry a lékaři. A bavíme se o prvním stupni.
Nyní pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou, připraví se paní poslankyně Valachová.
Přicházet s tím teď a říkat "no uděláme to tak, aby to ty školky měly stejný jako ty školy" - to jsou dva úplně odlišné systémy. Ministerstvo nám není schopno v tuhle chvíli pořádně odpovědět, jak to s tím ošetřovným tedy je. V okamžiku, kdy se školka otevře, tak prostě ošetřovné padá. Jak to vlastně zvládnou? Ale dětí se ten problém netýká, a čím dřív je pustíme zpátky, tím líp pro všechny. Prostě nemají řešení. Nemají řešení! Pusťte ty mateřské školky, udělejte, milá vládo, prostě doporučení, ať se konečně už otevřou.
Kolegové, kolegyně, školky a školy se otevírají. U školek je to dokonce tak, že nikdy nebyly zavřeny. Nikdy nebyly zavřeny. Pokud ano, tak ztrácí nárok na ošetřovné, pokud ne, tak neztrácí nárok na ošetřovné. A je to obsahem tohoto pozměňovacího návrhu. Nesouhlasím tedy s tím, co tady zaznělo ze strany paní ministryně financí, že to je jasné. Není to jasné. A svědčí o tom bohužel reakce rodičů i škol. Opět prosím, pozměňovací návrh měl přinést řešení.
Jenom navážu na kolegu Hájka. Moc díky za to, že to moje vystoupení doplnil. To se sice podařilo, byť po nějakých peripetiích, pak to bylo nakonec z dílny MPSV. Ten další krok už se nepodařil. Takže tohle zbývá jako určitý úkol do budoucna. Ale je tady právě i ten problém těch takzvaných obecných onemocnění. Takže tady se obracím sice tedy na ne úplně gesčně příslušného ministra, ale na zástupce vládní koalice. Skutečně systém pracovních úrazů nebo odškodnění za pracovní úrazy a za choroby z povolání je tak komplikovaná problematika současného zákoníku práce, že by si vyžadovala komplexnější novelu a možná i samostatný zákon. A my jsme připraveni napříč politickým spektrem, to znamená kolegové Hájek, Nacher, kolega Černohorský a jistě i další, na tom spolupracovat. A už se o tom mluví skutečně minimálně dvě volební období. Takže tolik můj apel směrem k vládní koalici.
Pan ministr Zaorálek? Ano. Tak prosím, máte slovo.
Sněmovně nedostali vůbec ke třetímu čtení, protože nepanovala ani elementární shoda na té podobě, jak by měla novela vypadat. Stejně tak bohužel nepanuje shoda na návrhu kolegy Farského a dalších.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Je poměrně jednoduchý, de facto bych taky mohl říct, že bychom to mohli projednat ve stavu legislativní nouze, že to má souvislosti s pandemií COVID. Bezesporu bude docházet ke ztrátě pracovních míst. Stát se snaží dělat mnohé pro to, aby to minimalizoval. Ale pro ty, kteří neseženou práci na hlavní pracovní poměr, zbývají vlastně další dvě možnosti, a to je dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Pokud si řekneme, že to je maximálně 300 hodin, a když to bude chtít někdo vyčerpat naplno, tak je to 400 Kč na hodinu, což není obvyklá suma. Připomínám, kdyby to byl standardní pracovní poměr a bylo to 400 Kč na hodinu, tak je to plat 64 000 měsíčně. I to není vůbec špatná odměna. Odpovídá to platu těsně nad průměrnou mzdu. A je to šance pro ty, kteří neseženou hlavní pracovní poměr, aby si vydělali peníze a nepadli do systému záchranné sociální sítě.
My jsme se tam tak jako v těch lavicích na sebe podívali, protože mě to strašně překvapilo.
Je to pozměňovací návrh, který jsme tvořili společně s kolegou Josefem Hájkem a týká se zrušení institutu nebo principu stop výdělku u náhrad za ztrátu na výdělku.
Nyní vystoupí pan poslanec Jan Farský a jako poslední se připraví paní poslankyně Olga Richterová. A nyní vystoupí paní poslankyně Olga Richterová. Nemám zatím žádnou další...
Ano, děkuji.
Znovu zdůrazňuji, nejde o politickou záležitost, jde o záležitost odbornou.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Takže tento návrh podpoříme.